Poprosil bych, prosím v sále všechny o klid, ať dobře slyšíme!
Takže ještě jednou.
Kdo je proti?
Zde se navrhuje zavést bez výjimky povinnost cyklistů užít pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty či stezku pro cyklisty. A stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko je doporučující.
Zahajuji hlasování.
Výbor dává stanovisko nedoporučující. Děkuji. Stanovisko výboru je doporučující.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
My jsme našli nějaký kompromis, teď samozřejmě budu mluvit hlavně o uplatňování zákoníku práce ve zdravotnictví. Podívejte, už patřím v podstatě mezi seniory, ve zdravotnictví celý život. Což v podstatě jsem na vlastní kůži takto pociťoval léta letoucí, a je to pravda. Jenomže ta doba se změnila, pokročila. Takže opravdu tu erudici získá. Za to všechno člověk platí, jak my jsme říkávali, jizvami na myokardu a podobně. Já jsem si sliboval od našeho vstupu do EU, že se ten problém začne řešit. Já znám takové lidi. Špičkoví doktoři, kteří dělají v menším špitále RCP, musí být na telefonu pořád. Ale ti doktoři jsou taky jenom lidi. Pořád nic. A najednou prostě...
Ale co dělali první? No, než se dostali na kamion, tak jezdili štěrky, jezdili prostě v terénu, auto s vlekem, vozili na stavby a museli získat praxi. A ta praxe, ta je prostě neodmyslitelná součást. Takže to není vůbec jednoduché a myslím si, že to je podcenění situace. A co se týče toho druhého takového diskutovaného bodu, tak to je víkendová doprava. Mám plno známých, kteří mě kontaktují, právě z oblasti dopravy. Chtěli by tuto podporu. Ale podívejte se dnes na víkendové řidiče. Dneska jsou ty cesty plné i o víkendu a jsou to řidiči, kteří nejezdí tak pravidelně jak třeba my, a ti toho mají svým způsobem plné zuby, a teď ještě jim tam dáme kamiony. Vidím to jako velká téma na zvážení a obával bych se právě bezpečnosti silničního provozu, protože, jak všichni víme, tak i ten kamioňák se vrací a je také unavený, když jede z dlouhé cesty, a ten sváteční řidič s tím může mít velký problém.
Děkuji.
Takže aby i toto bylo bráno na zřetel.
Děkuji. Faktické poznámky byly vyčerpány, tak prosím zatím posledního přihlášeného do rozpravy a to je pan poslanec Martin Kolovratník.
Ale pane ministře, budu tam mít ještě dvě věci, kde se na vás obrátím, a budu moc rád, když mi budete tady na mikrofon reagovat. Povím v obecné rovině k tomu návrhu zákona jako takovému, že jako hnutí ANO ho podporujeme a podpoříme ten návrh zákona v tom finálním čtení. Tady připomínám, že změna bodového systému byla připravována za předchozí vlády v těch základních tezích. Nakonec jsem byl na hospodářském výboru přesvědčen panem ministrem, že nechcete jít touto cestou, a souhlasím s tím. Něco lidem opět nařizovat, zdražovat, dávat jim nějaký povinný kurz... Tak tedy pokud nás teď sledují zástupci autoškol, vnímám, že už ty projekty, jako je Start Driving a podobně, fungují. Buďte v tom prosím aktivní a nabízejte tohle na té dobrovolné bázi. Když jsme se dívali na statistiky, tak podobný institut v Německu, v Dánsku funguje, snížil nehodovost u těch mladých řidičů. Ale třeba ve Francii k tomu snížení nedošlo a bylo to právě řekněme jakýmsi příliš liberálním přístupem Francouzů k těm mentorům, k těm, kteří ty mladé řidiče učí, přenášejí na ně svoje návyky. Ale v tuto chvíli tak, jak je to nastaveno, z naší strany podpora. Už se nebudu vracet k té tematice cyklistů. Jsem proti těm pozměňovacím návrhům. Kamiony jsme diskutovali také. S omluvou vzkaz zástupcům Česmadu: ale takto, jak to je připravené, ve spolupráci poslanců a ministerstva to podpořit nemůžeme. A hlásím se veřejně k tomu, že se to pokusíme odpracovat hned po prázdninách. A teď ty dvě zásadní věci, pane ministře, a to je na vás a budu moc rád, když mi budete reagovat. Za prvé.
Já bych poprosil, poprosil bych všechny v sále, aby... prosím ještě jednou, aby se ztišili, případně aby si vyřídili vše před sálem. Já vás ještě jednou přeruším a poprosím kolegy, kolegyně, zejména v pravé části, je to teď celkem důležité, hovoří se o pozměňovacích návrzích.
Tak děkuji moc za tu pozornost. Nechci zbytečně zvyšovat hlas, tak věřím, že ještě udržím pozornost ctěné Sněmovny. Já jsem vlastně přepsal existující funkční slovenský zákon do toho českého. A vnímám to taky jako kompromis. Navrhuji to pouze na dálnicích. A vycházím z definice dvě vteřiny u většiny silničních vozidel, tři vteřiny u motorek a kamionů. A je to přesně kopie toho, co už na Slovensku funguje. Proč to nakonec nechcete? Možná jste zaznamenali, kolegyně, kolegové, v České televizi nedávno byla perfektní reportáž o tom, že dopravní policie tohle už umí měřit, má techniku, má drony, ale funguje to tak, že ty řidiče pak zastaví a řekne jim to: vy jste nedodrželi bezpečnou vzdálenost. Oni poděkují a jedou dál. Takže já se ptám, proč to nezkusíme aspoň na těch dálnicích? A jakkoliv s tím nesouhlasím, mohu to respektovat, může to být nějaký politický názor, pohled na svět, ale budu rád, když tohle pan ministr tady poví na mikrofon, proč tedy nechce jít tou cestou té exaktní definice minimální bezpečné vzdálenosti. A kde, připomínám, ani kolega Exner, ani já neobjevujeme Ameriku, nejdeme novou cestou, každý vycházíme z platné evropské legislativy, jenom každý v jiné, odlišné zemi. To je jedna otázka. A druhá. Ono to tady hezky zaznělo, ta digitalizace. Nebudeme muset mít řidičáky, technické průkazy od 1. dubna. Opět, ministerstvo - co pan ministr nezmínil, já to řeknu za něj - navazuje na práci předchozí vlády v té digitalizaci. To se rozjelo za minulé vlády. Ale já tady mám tři otázky, které nikde nebyly zodpovězeny.
Já vás znovu přeruším a ještě jednou žádám kolegy, aby se ztišili.
Dopravní policie si tohle je schopna zkontrolovat dneska, je vybavená, má agendy, má techniku, kde se do těch registrů podívá. Co celníci? Ti také mají právo chtít řidičský průkaz, chtít technický průkaz, chtít doklady. A pokud jim přijede řidič, který to u sebe nemá a odvolá se na ten nový zákon, budou schopni to kontrolovat? Nebudou se muset vybavit nějakou novou technikou?
Pozměňovací návrhy, které jsou další před námi, jsou pana poslance Kolovratníka. Za 35. - je to pozměňovací návrh I pana poslance Staňka. A na konci bychom hlasovali za 36. návrh zákona jako celek. To je návrh procedury.
Děkuji. Můžeme se pustit do práce. Ano, čili hlasujeme obě dvě naráz. Hlasování 47, přihlášeno 175, pro bylo 172, proti nikdo.
Jedná se tedy o návrh, který zavádí nový typ sdílené zóny. Ty tři návrhy spolu souvisí, proto je navrhujeme hlasovat společně.
Přijato. Můžeme pokračovat.
Děkuji.
Přijato. Můžeme pokračovat.
Děkuji.
Kdo je pro? Kdo je pro? Pardon, já vás přeruším .
Nyní se přesouváme k pozměňovacím návrhům B. Zde se navrhuje zrušit návrh udělit pokutu ve výši poloviny dolní hranice sazby pokuty, která by byla dle typu přestupku uložena na místě. Dochází tímto k redukci administrativy. Ruší se udělování výjimek z věku pro motoristické sportovce, dojde zde k redukci agendy vykonávané Ministerstvem dopravy. Stanovisko je doporučující. Děkuji. Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Stanovisko výboru je - bez stanoviska.
Děkuji. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.
Neodpovídá Vídeňské a Ženevské úmluvě. Zůstane zde tedy podmínka mít řidičský průkaz na stejnou skupinu vozidel. Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pana poslance Blahy. Stanovisko výboru v tomto případě je nedoporučující.
Zamítnuto.
Jenom prosím pro stenozáznam.
Děkuji. Ještě je zde jedna žádost.
Děkuji.
Rovněž se nezpochybňuje. Pane zpravodaji, můžeme pokračovat.
Ne, ne, ne. Stanovisko je nedoporučující.
Kdo je proti?
Další otázka - cizinci. Bude to platit jen pro české řidiče a pro cizince ne? Opačně, naši řidiči v zahraničí. Přiletí Kanaďan, Američan, půjčí si na letišti v půjčovně vozidlo. Tohle je teď nový úkol pro vaše vládní kolegy, pro pana ministra Bartoše s jeho Digitální agenturou. Poslední část mého vystoupení, úplně na závěr. To je, pane zpravodaji a pane předsedající, pro vás. Ten názor upravuji ze dvou důvodů. Myslím si, že jít cestou až toho trestného činu už je opravdu hodně. Dalo by se s ním pracovat, ale jiným způsobem. Mířil jsem proti driftování na vozovce, proti jízdě na zadních kolech na motorce a podobně. Po hlubší diskusi s právníky jsem také seznal, že tohle už v tom zákoně vlastně v obecné rovině v úvodních paragrafech definováno je.
Nikdo další už se nehlásí. Tím tedy rozpravu končím.
Současně u těch drobných naopak přistupuje k mírnějším sankcím.
Proč jsme nezapojili pevné určení bezpečného odstupu přímo do zákona? To byla jedna z věcí, o které jsme skutečně diskutovali, jak to udělat. Hned v návaznosti na tu diskusi už v loňském roce se začaly označovat úseky na české dálniční a silniční síti těmi šipkami, které informují řidiče o nutném bezpečném odstupu. Je přitěžující okolností v okamžiku střetu, v okamžiku nehody. Jsme přesvědčeni o tom, že na prvním místě v tomto směru má být domácí úkol pro vládu, pro český stát, informovat řidiče o tom, že opravdu něco takového je klíčovou podmínkou pro bezpečný pohyb po české dálniční síti. Pak bude prostor třeba s odstupem dvou či tří let vyhodnotit, jestli ty prvky se opravdu potkávají s odezvou veřejnosti.
Já vás opět přeruším. Teď se zase dívám na pravou stranu.
Tedy pořízení té techniky se stejně musí odehrát, a i po debatě s Policií České republiky i po debatě s několika obecními policiemi, které povětšinou už to vybavení mají, protože i dnes by se bez něho obtížně obešly, už dnes platí, že ta aktuální data jsou mnohem spíš v oněch registrech než na tom plastickém průkazu, protože tam do toho registru se zaznamenávají opravdu ta nejaktuálnější data, nejaktuálnější okolnosti. Co se týče cizinců, tak to opatření míří na české řidiče na území České republiky. Co se týče základních registrů, sledujeme časové výpadky. Nesmiřujeme se s tím. Je na Správě základních registrů, aby opravdu tohle fungovalo co nejlépe i pro tu budoucnost. Tolik stručné odpovědi na vaše otázky k závěrečnému slovu. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že je to zákon, který může přispět k větší bezpečnosti silničního provozu. Jsem rád, že na základních principech panuje v Poslanecké sněmovně shoda.
K těmto podstatným argumentům, které v tomto dopise byly nám všem adresovány, bych chtěl uvést za MPSV následující. Nedochází k navýšení úvazku lékařů a zdravotníků. Opatření by bylo zavedeno na dobu určitou pěti let, jež by mělo pokrýt dobu, než budou zajištěny další doplňující personální kapacity, poté dojde k derogaci. I tento institut nebyl ze strany orgánů EU podroben žádné kritice. Toto lze učinit i následně.
Otevírám rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Jako první vystoupí pan poslanec Milan Brázdil, připraví se paní poslankyně Andrea Babišová a další. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Andrea Babišová a připraví se pan poslanec Miroslav Janulík.
U toho kola prostě tu přilbu ne vždycky máte, obzvláště, a bylo to tu řečeno, u těch sdílených kol. Je to jeho odpovědnost a měl by se on starat o své zdraví.
A tímto se vracíme k standardně přihlášeným. Prosím, pan zpravodaj se vypořádal s tím, co chtěl říci již nyní. Takže prosím, ujměte se slova.
Zdůrazňuji, že navrhovaná změna se týká pár promile všech kamionů, které u nás denně projedou. Řídit kamion u nás může 200 000 lidí. Českem každý den projede 50 000 kamionů. Velká část z nich využívá naše dálnice jako tranzit do okolních zemí. Na tyto řidiče se výjimka nevztahuje. Znovu připomínám, že se výjimka dotkne jen těch, kteří dojíždějí do místa vykládky nebo se z vykládky vrací do sídla firmy či domů za rodinou. Bavíme se tu o nižších stovkách kamionů z celkového počtu těch 50 000, jak jsem tady zmiňoval. Místo toho tráví víkend na přeplněném parkovišti nebo čekají desítky hodin na hranicích a odpočívkách, které jsou u nás dlouhodobě přetížené. Tomu by schválení návrhů pomohlo. Přitom často projíždějí obcemi místo toho, aby jeli kratší úsek po dálnici. Tou druhou variantou, o kterou se samozřejmě všichni pokoušejí, je stihnout dojet do cíle, to znamená i za cenu riskování, stresu a samozřejmě to vede k ohrožení všech ostatních účastníků silničního provozu. Proto chci řidičům umožnit výjimku, která by platila pouze za předpokladu, že řidič vyloží náklad v České republice a následně dojede do svého bydliště nebo sídla českého dopravce tak, aby mohli trávit například víkend s rodinou. V médiích rezonovala obava, že kamiony pojedou prázdné přes celou Českou republiku nebo že se výjimka bude hojně zneužívat. Dlouhé prázdné jízdy žádný dopravce při smyslech platit nebude, stejně jako nebude tolerovat pokusy o obcházení pravidel. Policie České republiky bude stejně jako doposud kamiony na dálnicích kontrolovat. Místo vykládky i provozovna dopravce jsou jednoduše dohledatelné a opakované porušení může vyústit až k zákazu činnosti a to se nebude líbit jak samotnému řidiči, tak určitě ne ani jeho zaměstnavateli. A co si od návrhu slibuji, připomenu čtyřmi hlavními argumenty. Za prvé, řidič kamionu je v Česku nedostatkovou profesí. Chybí nám přes 25 000 řidičů, přitom z jejich těžké práce těžíme všichni. Bez kamionů by jednoduše nebylo v obchodech co nakupovat, zastavily by se stavby, protože by nebyl materiál, zastavily by se továrny, protože by nebylo z čeho vyrábět. Zkrátka a dobře, na řidiče kamionů se často díváme skrz prsty, přitom bez jejich práce by se náš svět zpomalil nebo úplně zastavil. To, že tento návrh primárně cílí na podporu řidičů, potvrzuje fakt, že jej podpořili samotní řidiči přes Odborový svaz dopravců. Nerozumím proto výrokům některých poslanců, kteří tvrdí, že návrh míří proti zájmům samotných řidičů. Za druhé, a to je stejně důležité, návrh částečně ulehčí odpočívkám na silnicích, které jsou v Česku dlouhodobě přehlceny. Mnozí řidiči tak nevhodně parkují na dálnicích v odstavném pruhu, odpočívadlech, nebo dokonce na sjezdech ze silnice. Tento pozměňovací návrh nevyřeší problémovou situaci a nevyřeší problémovou situaci s odpočívkami úplně, ale pomůže jim to, dokud všechny plánované odpočívky na důležitých úsecích nedostavíme. A konečně za čtvrté, bezpečnější provoz pro všechny, protože řidiči kamionů nepojedou v pátek jak o život, aby stihli návrat domů. A pokud se bavím s řidiči na našich dálnicích, nejvíc si stěžují právě na nevhodné předjíždění kamionů.